To znamená, prosím, neříkejte, že to není akreditační program. Ten současný platí do roku 2021 a ten nový bude schválen v několika příštích týdnech. Máme ho platný do roku 2021 a ten nový bude Ministerstvem zdravotnictví schválen během několika týdnů. Systemizace proběhla podle zákona, který jste, mimo jiné, pomáhala schvalovat. Takže k tomuto. Co se týká těch obecných principů, jakým směrem bychom se chtěli ubírat. Já jsem to říkala v tom předchozím příspěvku. V tuto chvíli konzultujeme se členy sociálního a zdravotnického výboru, protože si uvědomujeme závažnost těchto rozhodnutí. Já se také domnívám, že by měla být lékařská posudková služba kompletně umístěna na České správě sociálního zabezpečení.
A už nedám nikomu slovo, protože podle zákona o jednacím řádu v 11 hodin musíme skončit tento bod. Ano, pan kolega Plzák ruší svou faktickou poznámku. Pak je řádně přihlášena paní kolegyně Adamová Pekarová. Budeme se zabývat pořadem schůze a předávám řízení schůze, když je přihlášen pan kolega Jaroslav Faltýnek.
Dobré dopoledne, dámy a pánové.
Já jsem ten bod zaznamenal. Prosím tedy, abyste si škrtli bod 198 ze schváleného programu. Tolik informace, které měly zaznít na začátku. Nyní bychom se dostali, nebo už jsme se dostali k návrhům na změny programu schůze. Máte slovo.
Děkuji.
Pokud nejsou námitky, tak budeme postupovat v pořadí, v jakém byly předneseny. Takže nejprve se hlasováním vyrovnáme s návrhem pana předsedy poslaneckého klubu hnutí ANO Faltýnka, aby bod 206 byl zařazen na pátek jako první bod bloku třetích čtení. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Návrh byl přijat. Já se obávám, že není hlasovatelný, ale prosím, dám samozřejmě slovo panu předsedovi Stanjurovi. Ano, máte pravdu. Akceptuji tento návrh a dám tedy hlasovat o tom, abychom bod 206 vyřadili z pořadu této schůze. Zahajuji hlasování. Mluvím tady o dvou tiscích dohromady, protože jsme přerušili sloučenou všeobecnou rozpravu. A právě v té sloučené všeobecné rozpravě k těmto dvěma tiskům budeme nyní pokračovat. Žádná písemná přihláška není. Ptám se, jestli se někdo hlásí do rozpravy. Máte slovo, i když jste se přihlásil písemně, a to se ještě neobjevilo, tak vám dám samozřejmě slovo. Já jsem dal slovo panu poslanci dřív, než se objevily písemné přihlášky, které mají samozřejmě přednost, takže už jsem dal slovo panu poslanci a písemné přihlášky nebyly k dispozici.
Prosím.
A jediný rozdíl v té účetní uzávěrce České televize není taková devastující budoucnost jako v účetní uzávěrce Ministerstva zdravotnictví.
Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Ano, paní kolegyně Procházková, máte ve Sněmovně poslední dva roky koaliční většinu, my vás v některých věcech podporujeme. Ale to opět záleží na nějaké vůli. Přitom oni společně s ODS deklarují, že víceméně jsou pro schválit všechny zprávy České televize tak, jak byly předloženy. Dámy a pánové, skutečně vás ubezpečuji, že nikdo, alespoň tedy nikdo z Komunistické strany Čech a Moravy, nechce Českou televizi vyrvat z veřejnoprávního majetkového portfolia, a to ani do budoucna. Mám na mysli ty, kterým Česká televize po léta tak zdatně připískává ať již formou zřetelné politické předpojatosti a tendenčnosti, či také a nezřídka finančně v rámci neprůhledných, často velice podezřelých smluv v řádech milionů korun. Sněmovna každoročně kontroluje ze zákona jak zprávu o činnosti, tak zprávu o hospodaření České televize. A prosím pěkně, tato kontrolní činnost rozhodně neznamená jednou za rok, že tyto předkládané zprávy, tak jak tu sedíme, všichni odmáváme, a to jenom tak pro nic za nic. Ale fakt, že by se mohlo ve Sněmovně skutečně začít s nějakou detailnější kontrolou, se některým, a já se jim vůbec nedivím, prostě do jejich krámu nehodí. Transparence tohoto média by mohla totiž některé skutečně bolet. Jak by si takovou kontrolu veřejnost mohla dělat sama, vždyť přece od toho si volí své zástupce? A to je princip parlamentní demokracie u nás. Ale i tomu se naši televizní rádoby demokraté dlouhodobě přes své spřízněné politiky brání. Jinak dodám další zveřejněný názor pana bývalého ředitele Mathé, a tím je fakt, který může vnést i do tohoto projednávání více jasna. Zaznělo tehdy od něj, že s památnou televizní revolucí, která byla pokusem jisté skupiny nejen politicky uchopit televizi, ale především se udržet u zdrojů peněz, se smysl, struktura a hlavně jakýsi nepsaný morální kredit média veřejné služby bohužel zbouraly. Smutné konstatování znalého člověka.
Jenom tady stále hovořím o těch faktech, která vycházejí z výroční zprávy. Dneska celý svět je digitalizován. Proč tam furt zaměstnávají trvale tři tisíce zaměstnanců? A pak už jsou takové zajímavé položky jako ostatní služby, které jsou třeba ve výši 408 milionů. A mohli bychom to pitvat dále a dále a tnout do všech živých jednotlivých tekoucích krví orgánů v té společnosti a v každém bych našel nějaké pochybení, anebo nějakou řekněme slušně nehospodárnost. A to je celkové moje hodnocení, které je podloženo i tím nezávislým auditem, který samozřejmě je nejjednodušší vždycky zpochybnit. Ale mě určitě nikdo zpochybňovat nebude, protože já si myslím, že tomu rozumím. Samozřejmě že někdo může říct, že nepořádek je v řadě různých státních či polostátních organizací. To je samozřejmě možné. Ale teď se bavíme o České televizi. A jestli někdo chce slyšet pravdu, tak jsem se ji vám pokusil zprostředkovat. Děkuji vám za pozornost.
Konstatuji, že s náhradní kartou číslo 20 bude hlasovat pan poslanec Jan Skopeček. A nyní prosím o velkorysost ty, kteří se přihlásili s faktickou poznámkou.
Paní poslankyně, já vás opět přeruším a opět požádám vaše kolegy ve sněmovně o klid. Paní kolegyně, já poprosím znovu o klid v sále. Teď je ticho, tak, prosím, pokračujte.
To je samozřejmě legitimní a v pořádku. To, co je důležité, je, aby na Izrael byl brán stejný metr jako na všechny ostatní státy. "Poslanecká sněmovna Tak jak zaznělo na zahraničním výboru, byla vznesena žádost, zda je možné o těch jednotlivých bodech
Děkuji panu předsedovi Bartoškovi. Prosím, máte slovo.
Pan kolega Bartošek mi to zjednodušuje. Já jsem právě chtěl, aby bylo hlasováno po jednotlivých bodech.
Nyní pokračujeme v rozpravě vystoupením těch poslanců, kteří jsou přihlášeni.
Děkuji, pane předsedající. Mé vystoupení bude mít několik bodů. Doufám, že se nejedná o nějakou akci ruské kontrarozvědky nebo ruských trollů. Pod tímto dopisem jsou podepsáni pan Joe Grim Feinberg, Markéta Hrbková, Magdalena Křížová, Carolina Sidonová, Pavel Sterec a Vít Strobach. A tito lidé tento svůj článek publikovali i na Britských listech s tím, že jsou všichni členy organizace Židovský hlas solidarity. Text stanoviska totiž obsahuje řadu sporných formulací, v nichž jsou kritický postoj k Izraeli a související občanské aktivity nepatřičně směšovány s antisemitismem. Usnesení vychází z předpokladu, že bojkot Státu Izrael či jakékoli výzvy tímto směrem patří k projevům antisemitismu. To pokládáme za absurdní. Vážená paní poslankyně, vážený pane poslanče,
Já samozřejmě jsem celoživotní lékař a chápu to, že každá koruna, kterou ten lékař nebo zdravotník dostane na své pásce navíc, jsou peníze důležité, ale to, jak je to málo důležité, je ukázka, kterou tady nikdo neříká. A můžete mu nabídnout 100 za to, že tam bude v pátek dohlížet, nebo o sobotě, o neděli tam přijede. A on to zase nevezme. My máme dvě skupiny zdravotníků. Mladí lékaři, systém jejich vzdělávání, je něco, co já bych nechtěl, kdybych byl mladý, absolvovat. Nemají žádnou kvalifikaci, v uvozovkách, tedy ani žádnou zodpovědnost. Na druhou stranu mají povinnost udělat úplně všechno, protože tam není nikdo, kdo by za ně tu zodpovědnost přebíral. A to se vůbec nedodržuje. A hlavně se nedodržuje to, že ten lékař na to vzdělávání nemá vůbec žádný čas. Protože tím, že tam je jeden nebo jsou tam dva, tak musí udělat tu složitější medicínskou práci. A každá taková zodpovědnost něco stojí, pane ministře. A bohužel jako ve všem to hodnocení také by mělo mít zpětný odraz. To znamená, odcházejí ode mne špatní, nedovzdělaní? My na jednu stranu vidíme, že pracují spoustu přesčasových hodin, ale na druhou stranu, a je vás tady spousta lékařů v té Sněmovně, takže to všichni víte, nebo to cítíte, na druhou stranu ta spousta hodin vlastně nemusí vůbec znamenat nějaký nárůst vědomostí nebo dovedností. Už máme mladé lékaře, kteří prošli soudním řízením. Už máme mladé lékaře, kteří dostali nějaký podmíněný, nebo dokonce i nepodmíněný trest. Nemají před sebou žádnou vyhlídku nějakého vývoje. Jaký je jejich vývoj v tom zdravotnictví? Nemají žádnou. A to jsou věci, o kterých musíme hovořit. Když toto nebudeme řešit, nikdy se nevyrovnáme s personálními problémy. Prostě nebudou! Takové peníze, pane ministře, nejsou, abyste to mohl zaplatit. Nikdy takové peníze nevydělám, ani v Poslanecké sněmovně! Ale nikdo to pochopitelně nechce vzít. Nikdo není takový sebevrah. A to není jenom o tom, že můžete udělat chybu a můžete jít až do vězení. Další věc, kterou zdravotnictví koncepčně vůbec neřeší, je princip jeho financování. My tedy stále máme zákon o zdravotním pojištění, který pracuje na bázi zákona, který vymyslel stařičký Bismarck, který byl maršál, ale je to princip, který on postavil - to znamená solidarita chudých s bohatými. A nic jiného, žádný jiný solidní zdroj vlastně nemáme. Pak tedy budeme mít takové ty návrhy, ať pravidelně valorizujeme. Abychom to měli, tak si musíme zvážit, jak moc takových zařízení potřebujeme. Musíme počítat s tím, že prakticky celé lidstvo bude mít diabetes. Ne že to není pravda. Může se stát, že prostě nebudeme mít praktické lékaře pro děti a dorost, když už o tom mluvíme. A tady v tuto chvíli, a to je věc, kterou bych chtěl říct na závěr, to není o tom pohybovat se v nějaké oblasti, které já říkám dojmologie. My potřebujeme mít ta data tak zpracovaná, abychom věděli, jaká je vlastně efektivita tohoto zdravotnictví. A my musíme dosáhnout toho, že tu informaci budou mít.
V důsledku toho na něj může vláda i tlačit, může mu hrozit tím, že ho odvolá a podobně, a rozhodně v tomhle případě nemůžeme mluvit o tom, že by měl zcela nezávislé postavení.
Děkuji panu předsedovi Michálkovi. Děkuji za upřesnění. Ano, hlásí pan předseda poslaneckého klubu ANO Jaroslav Faltýnek. Prosím, máte slovo.
Děkuji. Hezké odpoledne. Kolegyně, kolegové, já bych vznesl jménem našeho klubu a klubu sociální demokracie veto na návrhy pana kolegy Jurečky a Kaňkovského.
Ano.
Pěkné odpoledne vážení kolegové. Rád bych poprosil o pevné zařazení následujících bodů.
Pane poslanče, ještě prosím.
Dnes. V pátek, pokud na to dojde.
Zkuste navrhnout... Nechám to odhlasovat.
Ještě poprosím.
Ani já neslyším, co pan poslanec navrhuje. Pak o tom nemůžeme hlasovat.
Pouze malé doplnění. U toho pevného zařazení sněmovního tisku 479 a 516 poprosím o sloučenou rozpravu obou těchto tisků.
To se nebude nyní hlasovat. Pan předseda Výborný.
Víme, kdo tady jaké má zájmy. Je to zvláštní.
Nehlásí, takže budeme hlasovat o jednotlivých návrzích na změnu pořadu v pořadí, v jakém byly předneseny. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Návrh byl přijat. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? S návrhem byl vysloven souhlas. Budeme se zabývat návrhem pana poslance Lubomíra Volného na to, abychom projednali usnesení Poslanecké sněmovny k sílící rusofobii, a to poté, co projednáme usnesení k antisemitismu. Kdo je proti? Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. Návrh pana poslance Kaňkovského nebudeme hlasovat, protože proti němu bylo vzneseno veto dvou poslaneckých klubů. To znamená před případnými třetími čteními. Zahajuji hlasování. Kdo je proti?
Na okraj společnosti. Jak uvádí agentura SIR, rozhodnutí jeruzalémského soudu se týká také dalších Afričanů na izraelském území. Izraelští vojáci zastřelili další palestinské dítě. Izraelští vojáci v Gaze zastřelili tři Palestince, byl mezi nimi i jedenáctiletý chlapec. Hospodářské noviny - Izrael označil smrt palestinských dětí, které hrály fotbal, za tragický incident. Vojáky nepotrestá. Lidovky.cz - Palestinci protestovali u Pásma Gazy. Izraelci jich zabili šest včetně dvou dětí. U hranic Gazy demonstrovaly tisíce Palestinců. Několik lidí zemřelo, desítky utrpěly zranění. Nejkrvavější den od války v roce 2014 si vyžádal desítky palestinských obětí. Izraelští vojáci při nových protestech v Pásmu Gazy zastřelili 55 Palestinců. Informovaly o tom palestinské úřady. Myslím, že to by z těch hlavních dezinformačních serverů v rámci naší republiky mohlo stačit. Tady bych možná potřeboval poradit. Protože dříve nebo později i podle názoru mnoha příslušníků židovské komunity tady v Evropě se i my dostaneme do podobné situace. Podle toho, jak se rozjíždí druhá imigrační vlna, bych řekl, že to bude spíš dříve než později. A nejenom s těmito muslimskými radikály, ale také s nelegálními migranty. Neříkám to často, ale možná bychom si mohli vzít příklad i ze Saúdské Arábie, která, jak jste si všimli, neváhá nekompromisně vypovědět ze svého území miliony legálních migrantů. Děkuji vám za pozornost a přeji nám všem hodně odvahy.
Děkuji, pane poslanče. Předpokládám, že jste navrhl to, abychom doplnili odstavec číslo 2 navrženého usnesení zahraničního výboru. Na řadě je pan poslanec Luzar ve všeobecné rozpravě. Připraví se pan poslanec Kobza.
Dobrý den, vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové. Dneska nebudu příliš dlouhý, protože si myslím, že toto je docela závažné téma, které by se spíš mělo odehrávat ve faktické rovině debaty než v nějaké debatě řekněme emotivní. A není to černobílé. Zatímco jeden byl naplněn a uplatňuje všechny nároky a práva, která by mu měla přináležet z toho, že je samostatný stát, totéž upírá druhému státu, který vznikl na základě úplně stejné rezoluce.